Nerozumím však tomu, jak se s tím může smířit tamní dlouholetá hejtmanka. Ještě větší překvapení pro mě bylo, když jsem se už jako ministr zdravotnictví na zdravotním výboru zaposlouchal do toho, co říkají poslanci hnutí ANO o těchto plánech, o plánech, co mělo být financováno z Národního plánu obnovy. Já si troufnu citovat jednoho z nich: "Já, upřímně řečeno, ač dělám onkologii celý život, tak si pod tím těžko něco úplně reálného dokážu představit. Já mám svou představu naprosto jasnou. Poslal jsem ji bývalému premiérovi, ale ta neodpovídá tedy tomu, co je patrně zamýšleno. Takže to je jedna věc. Ta onkologie mě opravdu trápí a ta efektivita jako taková." To je citace. No, takže asi tak. Původně naprosto naddimenzované projekty, které neodpovídaly potřebám českého zdravotnictví, byly upraveny, aby byly vůbec realizovatelné. Ten byl vytvořen ve spolupráci s Onkologickou společností. Všechna její doporučení byla zapracována a v červnu 2022 byl schválen vládou.
Zmiňovala jsem tu ukrajinskou. První turnus proběhl velmi úspěšně. Ti lidé jsou skutečně velice motivovaní. Já za to všem zástupcům samospráv i těm poslancům z příslušných regionů děkuji, protože skutečně se tam nedělo vůbec nic než to, co se běžně děje ve vojenském výcvikovém prostoru. Dámy a pánové, předložili jsme novelu Ústavy České republiky, která umožní vládě krátkodobé vysílání vojáků do zahraničí za účelem ochrany života a zdraví, či v případě ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky, a to při zachování kontrolní role Parlamentu. Jsem člověk, který vždycky říká věci na rovinu a nazývá věci pravými jmény. Předem vám děkuji za věcnost té debaty a jsem připravena tu debatu moderovat. Také děkuji za to, že už jste mi tady dvakrát schvalovali mandát. Jednou to byl ten velký, pak to byl ten malý. Moc děkuji slovenské straně, že nás upřednostnili, a teď už vlastně i naši vojáci bydlí v těch našich nových ubikacích. Určitě tato mise posilování východního křídla bude předmětem i jednání v rámci Severoatlantické aliance. My vlastně před sebou máme v rámci Severoatlantické aliance velký summit ve Vilniusu, kde budeme doufat, že třeba už Švédsko a Finsko budou součástí Severoatlantické aliance. Ale uvidíme, protože ještě pořád tam chybí ten podpis maďarský a turecký. Mimochodem tureckého pana ministra obrany jsem měla dneska na návštěvě Prahy, byl na rezortu. Vedli jsme bilaterální jednání. Jak jsem říkala, první turnus odjel, žádné problémy tam nebyly.
Hnutí SPD tento opakovaný vládní útok na úspory a peněženky českých občanů zcela zásadně odmítá. Jsme kategoricky proti zvyšování daní českým občanům a nikdy nepodpoříme tento způsob vylepšování katastrofální bilance státního rozpočtu. Naší cestou je výrazné omezení zbytných státních výdajů, například odvodů prostředků do Evropské unie či předražených armádních nákupů a na straně veřejných příjmů pak například zdanění dividend vyváděných nadnárodními korporacemi z České republiky do zahraničí. Pojďme dál. Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS s tímto záměrem souhlasí. Mělo by se jednat o peníze na financování energetických projektů a plnění environmentálních závazků. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. My nemáme nic proti energetickým projektům a environmentálním závazkům, ale kdyby se seškrtaly zbytné výdaje, o kterých jsem hovořil, tak není potřeba si brát takovou půjčku. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. Podle Ministerstva financí je důležitým aspektem plánované půjčky, podle samotných úředníků Ministerstva financí, kterým evidentně ministr financí nenaslouchá, je důležitým aspektem plánované půjčky značné měnové riziko, které je vždy spojeno se zápůjčkami v cizí měně, a z něj vyplývající dopady na finanční stabilitu českých veřejných rozpočtů. Hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces a pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly. Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu. Fialova vláda nás vede na cestu podobnou Řecku, kdy bude náš stát totálně zadlužený a totálně závislý na Evropské unii a globalistických finančních institucích. Tisíce našich důchodců, ale i českých samoživitelek či chudých rodin žijí na ubytovnách, protože pro ně sociální bydlení není a nebude. Já neříkám nepomáhat skutečně potřebným, naopak, ale tímto způsobem, kdy se miliony českých občanů dostávají do ekonomických a sociálních problémů, tak to rozhodně dělat nelze. Fialova vláda hazarduje s budoucností naší země a vede ji do katastrofy. Na každého Čecha připadá již nyní za Fialovy vlády průměrný dluh 275 000 korun. Na každého Čecha tak připadá průměrný dluh v objemu 275 000 korun. Vláda přitom původně na loňský rok plánovala rozpočtový deficit ve výši 280 miliard korun. No a v letošním roce plánuje vláda Petra Fialy hospodařit se schodkem 295 miliard korun. Současná vláda se podle prohlášení jejího premiéra Petra Fialy staví negativně k případnému snížení DPH na potraviny. Proto také Češi ve finále jezdí nakupovat do Polska, kde je vlastenecky smýšlející vláda. Současná vláda Petra Fialy tak vědomě rezignovala na jakoukoli snahu pomoci občanům s astronomickým růstem cen základních životních potřeb. Přitom většina evropských států již dávno učinila kroky ke snížení cen základních potravin, kombinace snížení DPH až na nulovou sazbu a zastropování cen, včetně všech sousedních států České republiky. Již milion českých občanů žije pod hranicí chudoby, jejich počet výrazně vzrostl za dobu působení současné vlády. Čeští občané chudnou ještě rychleji, než je průměr v Evropské unii, vychází z těchto údajů. A v Evropské unii se v posledních letech rychle prohlubují mnohé ukazatele bídy, mimochodem. Ale Česká republika chudne rychleji, než je průměr v Evropské unii.
I tento přístroj v tomto kraji bude a myslím si, že je to pro pacienty z tohoto kraje velmi dobrá zpráva. Je potřeba za to panu hejtmanovi poděkovat a za jeho konstruktivní a velmi rozumné jednání. V rámci českého předsednictví jsme probrali řadu bodů. Za druhé, víc než půl milionu pacientů se vzácným onemocněním bude mít lepší přístup ke specializované léčbě a diagnostice své choroby. Půl milionu pacientů České republiky se vzácným onemocněním. Povedlo se dohodnout, že vakcíny proti covidu budou vždycky nejmodernější, nejposlednější, a ne ty, které byly kdysi objednány. A konečně, zlepší se dostupnost novorozeneckých screeningů. To jsou zcela konkrétní výsledky naší práce, za tím byly stovky a tisíce hodin jednání, tři velké zahraniční expertní konference, dvě jednání Rady ministrů zdravotnictví Evropské unie, desítky jednání na všech úrovních a obrovské úsilí všech pracovníků Ministerstva zdravotnictví, stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. My jsme se domlouvali, my jsme jednali, my jsme konstruktivně problematiku řešili a snažili jsme se dohodnout a dohodli jsme se s ostatními kolegy ministry zdravotnictví z Evropské unie. Vláda, občané i neziskový sektor jsou od samého začátku jedni z lídrů pomoci Ukrajině a uprchlíkům. Nabídli jsme jim špičkovou zdravotní péči, nabídli jsme jim pojištění a oni se nám odvděčili. Řada z nich již dneska pracuje v České republice, řada z nich se stala součástí naší země. I proto jsme přijali řadu opatření a řadu kroků spolu se Světovou zdravotnickou organizací a UNICEFem, které nám finančně v tomto směru obrovsky pomohly, a podpořili jsme tak vznik ambulancí pro děti, ambulancí pro dospělé a z nich má profit i český občan a české děti. Léčiva, která jsme na Ukrajinu vyvezli, tedy 10 kamionů léčiv a zdravotnických prostředků, však byla vždy předem prověřena a nejednalo se nikdy o produkty potřebné pro naše pacienty. Opět opakuji - kdo říká něco jiného, ten lže! Nyní k tomu, co je hlavním úkolem každého ministra zdravotnictví. Základním kamenem naší vlády je programové prohlášení. Ve zdravotnické části máme po roce splněnu velkou část slibů, které jsme občanům dali. Končí tím ad hoc navyšování rozpočtů a systém zdravotního financování je stabilní a lze se bavit o budoucnosti. Tato valorizace nebude změněna a vláda nemá v žádném případě v úmyslu do této automatické valorizace jakkoli zasahovat. Dokončili jsme to, co moji předchůdci začali ve spolupráci s Asociací děkanů, Ústavem pro další vzdělávání, Ministerstvem zdravotnictví, Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Připravujeme nové vzdělávací programy, jazykové kurzy pro zahraniční zdravotníky a spolupracujeme s pacientskými organizacemi. A co je opravdu zásadní, ve spolupráci s Asociací děkanů lékařských fakult, Národním centrem ošetřovatelství a Ministerstvem zdravotnictví připravujeme zcela novou koncepci postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. V oblasti dostupné zdravotní péče velmi pokročilo naše jednání. Letošní dotace na rezidenční místa reflektuje potřeby českého zdravotnictví nejenom v krátkodobém, ale i v dlouhodobém horizontu. Nikdy nebylo tolik vypsaných míst. V oboru pediatrie pak je to 80 míst pro lékaře, kteří si vyberou obor praktický lékař pro děti a dorost. Všechna tato místa jsou vyhrazena pro lékaře, kteří si tedy zvolí tu variantu pro primární péči. V rámci snahy snižovat zbytečné papírování jsme také novelou vyhlášky zrušili povinné periodické pracovní lékařské prohlídky u nerizikových profesí, podobně jak je to naprosto standardně po celém světě. Letos chystáme i změnu zákona, který u nerizikových profesí zruší i povinné vstupní prohlídky. Minulý týden se také ve spolupráci s naší poslankyní Martinou Ochodnickou a dalšími poslanci podařilo prosadit zákaz prodeje nikotinových sáčků do 18 let. Tím Sněmovna navázala na vyhlášku Ministerstva zdravotnictví, která kromě jiného upravovala i vzhled jejich obalů tak, aby nepřipomínaly obaly od bonbonů a nelákaly tak děti už svým vzhledem. Tím se dostávám k tomu, co nás čeká v letošním roce. Jednou z hlavních priorit je prevence. Od 1. ledna 2023 se významně zvýšila možnost přídělu zdravotnických pojišťoven do jejich fondů prevence. Zdravotní pojišťovny tak budou moci disponovat větším objemem prostředků a můžou přispívat svým pojištěncům na více preventivních aktivit, které zlepšují kvalitu jejich života a podporují jejich zdraví, což v konečném důsledku vede ke snížení nákladů na poskytovanou zdravotní péči. Určitě doporučuji všem občanům, aby se informovali u své zdravotní pojišťovny, jakým způsobem to má nastaveno. Obracejte se na své pojišťovny, je to správná cesta. Pojišťovnám jsme navýšili trojnásobně peníze na prevenci, využijte všech preventivních programů, které vám nabízejí.
Oni skutečně potřebují, abychom se alespoň zabývali tím, že DPH na stavební práce bude na nule, nebo že skutečně budeme inflaci řešit i pomocí jiných měnových nástrojů, než je jenom zvyšování úrokových sazeb. Milí kolegové, v předvolební kampani jste opakovaně mluvili o výstavbě dostupných a sociálních bytů, dokonce jsme všichni na vašich tiskových konferencích zaznamenali, že máte v plánu postavit 100 000 nových bytů. Tak se ptám, kde jsou ty byty, kde jsou jakékoliv plány na výstavbu. Máte čtvrtinu vašeho funkčního období za sebou a zatím nevidím žádný výkres, žádný návrh, žádnou položenou cihlu. Vytváří se vzduchoprázdno v oblasti bytové výstavby. Protože já jsem si dala práci, protože mně je samozřejmě gesčně velmi blízká kapitola Ministerstva pro místní rozvoj, tak tady bych chtěla jenom ukázat všem, že samozřejmě když budu listovat programovým prohlášením vlády, tak všude uvidíte kolonky nesplněno. Tam opravdu není zatím splněno skoro nic. Dokonce když jsme se zabývali i tou problematikou bydlení, tak se říkalo, že brownfieldy z toho Národního plánu obnovy půjdou na bydlení. No samozřejmě že nepůjdou. Kde je soutěž, kde je veřejná zakázka a tak dále? To znamená, obce skutečně budou mít velký problém, aby tyto programy naplnily. Tak to by skutečně čeští občané ocenili. Důsledkem toho a důkazem toho je i dnešní jednání o nedůvěře vlády, kdy jsme zatím zaznamenali jenom plamenné projevy jednotlivých ministrů. Chápu, že se potřebovali pochválit, ale myslím, že čeští občané to vidí jinak. Proto taky v průzkumech si vláda Petra Fialy nevede zrovna dobře.
Vážené dámy a pánové, dnes tady ve Sněmovně jednáme o návrhu na vyjádření nedůvěry Fialově vládní pětikoalici. Tato vláda zčásti úmyslně a zčásti jen prostou hloupostí a profesní neschopností naprosto neuvěřitelně škodí naší zemi, našim občanům, našim firmám. Proč jsou předražené energie a vláda s tím absolutně nic celý rok nedělala, aby nakonec přišla s extrémně vysokým stropem a systémem, který opět nahrává spekulantům a vysává státní kasu? Proč nevadí předražené potraviny? Přitom máme dražší ceny než v okolních zemích. V prvé řadě Fialova vláda čerpá extrémní, rekordní příjmy ze zvýšeného výběru DPH, tedy daně z přidané hodnoty. V druhém sledu ožebračení občanů jak České republiky, tak Evropy považují ve Fialově vládě za nejlepší cestu, jak nás donutit přijmout Green Deal Evropské unie. Logika je zřejmá. Ale opak je pravdou. Ano, v České republice kážete vodu, a v Bruselu lijete víno po sudech. Jejich plán spočívá v tom, že levné zahraniční zboží pomocí daní a cla zdraží tak, aby bylo stejně drahé jako to evropské. Je skutečně absurdní, že ho hájí ministr sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Pan - já bych mu dal přezdívku ministr zdražování - Jurečka opominul zásadní věc. Evropské zboží sice podražením dovozu v Evropě zčásti ochráníte, ale na celosvětové úrovni české a evropské firmy končí. Nečekejte, že stejně šílené nápady budou prosazovat třeba Američané. Uvažují rozumně jen pro vlastní národní zájem.
Už v tuto chvíli běží náborová kampaň - například spojař nové generace. Nám se tři měsíce, pět měsíců, šest měsíců nikdo neozval. A vy o ty lidi přijdete, protože ti lidé už se vám možná, pokud nejsou vytrvalí a urputní, tak už pak se vám znovu neozvou. Tady také víte už o tom, máme to tady někdy v prvním čtení na příští schůzi snad, předložili jsme novelu zákona, která přináší nové benefity pro vojáky v aktivní záloze, protože aktivní záloha je dnes nedílnou složkou naší armády. Tak jenom pro vaši informaci, podařilo se nám vystřídat a nasadit, ostře nasadit, kolem 700 příslušníků aktivní zálohy. To není málo. Takže musím říct, že jsme za to byli rádi a že i vlastně tohle je něco, na čem si chceme vyzkoušet právě nasaditelnost příslušníků aktivní zálohy. Pro příslušníky aktivní zálohy dáváme náborový a stabilizační příspěvek, dáváme tam možnost využití materiálu a služeb armády mimo povolání, proplácení nákladů spojených s nasazením a tak dále. Také pracujeme na stipendijním programu pro studenty vysokých škol. A tady samozřejmě také chceme získávat studenty do těchto našich škol a chceme hlavně, aby ti úspěšní absolventi skutečně do té armády nebo k ozbrojeným silám nastoupili. Příprava občanů k obraně státu - ta hrozná zkratka POKOS, možná už jste si na ni zvykli, jak už tady jsem s humorem několikrát říkala, armáda zkratky miluje a má je prakticky všude. Takže POKOS je příprava občanů k obraně státu. Je to projekt, který také už má nějakých deset, možná už dvanáct let za sebou. Myslím si, že to je na nějakou hlubší sociologickou studii, proč tomu tak je. Jestli prostě tím, že to byl region, kde bylo hodně horníků, havířů, kteří když se zavíraly doly, pak ti lidé přecházeli třeba sloužit státu v rámci armády, nevím. Myslím si, že je to fajn. Na jednom z nich jsem se v létě byla podívat. Celý rok jsme důsledně pečovali o připomínání významných výročí osobností naší vojenské historie, udržování vojenských tradic, symbolů. Víte, že v loňském roce jsme si připomínali 80. výročí operace Anthropoid. Tady vlastně bych chtěla poděkovat i kolegům z Ministerstva kultury, protože speciální celoroční projekt Atentát 80 let na webu Vojenského historického ústavu jsme právě dělali společně s panem Lukešem a s panem ministrem kultury Baxou. Byli to lidé, muži, ženy ze všech koutů naší republiky a tam si myslím, že ani jejich odkaz nesmíme zapomenout. Nejenom ta jména, která teď známe, ale vždycky jsem se snažila, abychom pátrali po dalších osobnostech z této éry, abychom jim třeba dělali i pamětní desky a nějakým důstojným způsobem si je připomínali. Při příležitosti 105. výročí bitvy u Zborova - víte, kde je Zborov. Takže jsme byli u Zborova, uctili jsme tam památku legionářů a chceme v tomto ohledu se starat tedy intenzivněji o hroby v zahraničí, které máme a které připomínají odkaz našich hrdinů, vojáků. Sokolovo, myslím, že 8. března, teď ve 23. roce bude slavit vlastně 80. výročí a tady je velmi dobré říct, že děkuji zástupcům ukrajinské strany, ministrovi kultury Ukrajiny i ministrovi obrany Ukrajiny za to, že po té naší návštěvě s panem premiérem v Kyjevě prakticky bezprostředně začali pomáhat s vyřizováním všech těch potřebných povolení a ten památník se tedy bude moci začít stavět. NATO, Evropská unie, zahraniční spolupráce. Hodně věcí z našeho předsednictví už tady řekl pan ministr zahraničních věcí Lipavský. Tady finalizujeme bilaterální dohodu o spolupráci v oblasti obrany s USA, takzvanou DCA, která umožní intenzivnější spolupráci mezi českými a americkými ozbrojenými silami. Zároveň jsme se aktivně podíleli na jednáních o zajištění finančních prostředků na vojenský materiál pro Ukrajinu skrze Evropský mírový nástroj. Mimochodem, také občané to málo vědí, zmíním to, že vlastně ta naše pomoc Ukrajině, ta se nám bohatě vrací, protože skrze právě ten Evropský mírový nástroj dostaneme zpátky celou řadu finančních prostředků za vojenský materiál, který jsme na Ukrajinu poskytli. Co se nám ještě povedlo v rámci českého předsednictví z toho ranku oblasti obrany. Tak tam se nám podařilo vyjednat kompromis členských států, na jehož základě bude ustaven program společných nákupů za účelem náhrady urgentních vojenských potřeb vynaložených na pomoc Ukrajině. Je to zastřešující nástroj určený na pomoc členským zemím čelícím nepřátelským hybridním aktivitám.
Rozšíření emisních povolenek na silniční dopravu prosazené Fialovou vládou v praxi bude znamenat, že si motoristé v každém litru benzinu a nafty připlatí za povolenku. Na dopravě je totiž závislé veškeré zboží, a nejen to, takže namísto aby naše vláda podpořila pokles cen pohonných hmot, udělá pravý opak. To by bylo opravdu neuvěřitelné, kdybychom neznali skutečnou motivaci Fialovy vlády - zlikvidovat českou ekonomiku a české domácnosti. Tečkou k tomu můžou být debaty o nedostatku základních léků, který způsobila také nečinnost vlády. Takže Češi jezdí nakupovat léky do Polska, například Nurofen. V Polsku je, u nás nebyl. To je opravdu neuvěřitelná záležitost, co tady předvádí Fialova vláda. No, když vidím představitele vlády, jak se potí u kamionů naložených léky zdarma pro Ukrajinu, když vím, že vláda prosadila pro ukrajinské migranty zdravotní péči zdarma, zatímco naši občané nemohou sehnat a zaplatit zubaře, tak je jasné, že při tomto přístupu Fialovy vlády pak musí jak péče, tak léky pro české občany chybět. Komu ku prospěchu? ptali by se kriminalisté. Evropští spekulanti, americké a ruské energetické firmy. Komu ku prospěchu a komu ku škodě? ptám se. Tato vláda poškozuje zájmy naší země. To je první zlá zpráva. Ta horší je, že tahle neschopná vláda se rozhodla naši zemi zničit naprosto a definitivně, a to nejen tím, že v pokleku před Bruselem v rámci sankcí a Green Dealu likviduje ekonomiku, ale vzala si evidentně do hlavy, že nás zatáhne do války, a to zcela proti naší vůli, proti vůli většiny občanů této země. Skutečně věřím, že až na pár fanatiků si u nás válku nikdo nepřeje, a to ani ti, co Rusy nesnášejí. Fialova vláda nás chce do války zatáhnout za každou cenu a i bez souhlasu Parlamentu. A vláda Petra Fialy toto chce rozšířit v podstatě na jakékoliv zahraniční operace. Hnutí SPD při projednávání těchto změn ústavy a ústavního zákona o bezpečnosti České republiky minulý týden ve Sněmovně navrhlo jejich zamítnutí již v prvém čtení, ale bohužel naši poslanci byli jediní, kteří pro toto zamítnutí hlasovali. Poslanci hnutí ANO k tomuto návrhu vyhýbavě vyjádřili zdrženlivý postoj. Vláda protlačila v prvním čtení zákon, který jí umožňuje vyslat vojáky v podstatě z jakéhokoliv důvodu bez předchozího odsouhlasení Sněmovny. Projednání vyslání našich vojáků ve Sněmovně by vzbudilo odpor veřejnosti, a vláda se proto rozhodla zatáhnout nás do války tak, aby to předem nevzbudilo odpor. Ano, v momentě, když vláda vyšle české vojáky do boje s Ruskem, staneme se válčící stranou a už s tím nikdo nehne. Bez ohledu, co si kdo myslí, platí tu zcela zásadní fakt. Jakékoliv rozšíření války směrem do Evropy je prostě špatně. Proto SPD jasně říká jako jediný subjekt ve Sněmovně, že nechceme válku, ale chceme mír a mírová jednání. A sami Američané do té války nepůjdou. Fialova vláda nás nejen zatahuje do války, ale připravujete i další nepřijatelné návrhy. Připravujete zákon, kterým chcete zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu. Ovšem nikde není specifikováno, co ty dezinformace jsou. Jinými slovy, současná vláda hodlá za peníze všech občanů budovat síť vlastních propagandistických médií a trestně stíhat opoziční politické názory včetně věznění jejich nositelů. To by byl konec svobody a demokracie. Hnutí SPD proti této připravované vládní totalitě hlasitě protestuje a bude svobodu a demokracii před současnou vládou hájit ze všech sil, všemi legálními demokratickými prostředky. Fialova vláda chce lidem zvýšit daně a zdražit vodné a stočné, jídlo, pivo, léky, ubytovací a stravovací služby, knihy, noviny či hromadnou dopravu. Vláda ohrožuje firmy i domácnosti. Vládní koalice se chystá výrazně zvýšit sazby daně z přidané hodnoty, DPH, ostatně už jsme to četli v mainstreamových médiích.
Je pravda, že existovala, nebo byla informace o tom, že to setkání proběhne. Nicméně aby mohly být podpořeny zájmy České republiky - a za zahraniční politiku České republiky je ze svého principu a z ústavy podle zákona odpovědna vláda - tak asi by se musel přijít zeptat, co nás zrovna pálí, co zrovna potřebujeme v Elysejském paláci zdůraznit.